Další návrhy jsou, aby ve středu v 9 hodin ráno byl zařazen bod 61, nejprve druhé čtení a potom třetí čtení. Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení tohoto bodu? Kdo je proti tomuto návrhu? Vznáší někdo námitku proti tomuto postupu? Neregistruji. V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento bod, tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? Jen se chci zeptat do pléna, zda mám zde číst, o jaké body se jedná, nebo stačí ten návrh tak, jak zazněl v rozpravě? Neeviduji rozpor. Kdo je proti tomuto návrhu? S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo je proti tomuto návrhu? S návrhem byl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? S návrhem byl vysloven souhlas. Je to hlasování s pořadovým číslem 60, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro návrh 146, proti nikdo.
Samozřejmě ty mutace covidu se mění. Mění se jejich virulence, mění se jejich agresivita. Není to úplně jednoduché, dochází k postižení srdce a tak dále. To v případě covidu možné není. Kolektivní imunitou označujeme stav, kdy je společnost chráněna před infekčním onemocněním. Obecně dosažení této imunity vede k tomu, že nemoc mezi lidmi nekoluje, tedy přestane se nemoc mezi lidmi šířit. Způsob dosažení imunity představuje očkování nebo prodělaná nemoc. Kolektivní imunitu můžeme dosáhnout očkováním nebo prodělanou nemocí, ale má to svoje ale. Světová zdravotnická organizace podporuje dosahování kolektivní imunity pomocí vakcinace, a ne promořováním, které vede ke zbytečným případům onemocnění a úmrtí. Ten problém je velmi pragmatický. U nemoci to není jisté. Problém je, že neumíme podle žádných jednoduchých parametrů definovat, kdo to bude. Čím více je daná nemoc nakažlivá, tím větší musí být hodnota kolektivní imunity. S tím zatím nelze nic... a v tom případě nejde pracovat s kolektivní imunitou. Čím vyšší to reprodukční číslo je, tím větší by muselo být procento, abychom dosáhli kolektivní imunity, tedy kolik lidí průměrně infikuje jeden nakažený. To je to, co profesor Dušek opakovaně zmiňuje. Proto funguje pouze u nemocí, které se šíří mezi lidmi, jako jsou spalničky, dětská obrna nebo záškrt. Tam existuje kolektivní imunita. Proto byla představa u covidu, který se šíří jenom mezi lidmi, ta mutace, že se dosáhne kolektivní imunity. Proto je v současné době bohužel jediná bezpečná cesta, jak chránit každého jednotlivce proti vážnému průběhu očkování. Opravdu neexistuje žádný jiný způsob. Ano, prodělání nemoci ochrání toho člověka, protože se u něho vytvoří imunita, ale má to svoje ale - riziko, že umře, tady existuje daleko větší než po očkování, a nikdo z nás neví, jestli to budu já, on, on či on.
Diskriminace neočkovaných nadále pokračuje a vyzýváme vládu, aby s ní přestala.
Pak požádám, jestli mi ty podpisy doložíte, abych je měl v evidenci. Ptám se, kdo další se případně hlásí? Paní předsedkyně Schillerová k programu schůze. Prosím, máte slovo. Prosím, máte slovo.
Je to skutečně vážná situace, kterou se vláda zabývá, a v nějaké fázi jednání Poslanecké sněmovny v tomto týdnu bych nepochybně Poslaneckou sněmovnu informoval. Skutečně čelíme, a to je potřeba říct, jedné z největších hrozeb pro evropskou bezpečnost za poslední desetiletí. Nicméně tento dialog zatím nevede k těm výsledkům, které bychom si všichni přáli, a zvyšující se přítomnost ozbrojených sil Ruska u hranic s Ukrajinou je prostě realitou. To je potřeba říct otevřeně a je potřeba taky říct, že takováto situace není v zájmu nikoho. Určitě není v zájmu Evropské unie, není v zájmu České republiky, není v zájmu Spojených států, ale v žádném případě není taky v zájmu Ruska. Proto Česká republika spolu s dalšími spojenci opakovaně vyzývá Rusko, aby začalo uvolňovat napětí a vrátilo se zpátky k rozumnému dialogu. V zájmu České republiky určitě není jakákoli eskalace toho konfliktu, ale samozřejmě jasně odmítáme jakoukoli agresi ze strany Ruska, a věříme a děláme všechno proto, aby to řešení bylo diplomatickou cestou. Touto situací se budeme konkrétně zabývat na Bezpečnostní radě státu, která je svolána na 1. únor, tedy na příští týden. Dnes se schází krizový štáb Ministerstva zahraničí. O výsledku bude pan ministr Lipavský informovat veřejnost. Tyto sankce jsou diskutovány nejenom na evropské úrovni, ale samozřejmě zkoordinovány také se Spojenými státy a dalšími partnery. Obou těchto aktivit se Česká republika účastnila. Zde také členské státy podtrhly jednoznačně potřebu jednotného a silného postupu. Připravuje se návštěva ministra zahraničí Ukrajiny, která by měla proběhnout někdy v březnu a dubnu.
Poslední věc. To upřímně nejde proti tomu, co říkáte, že je to na jednu stranu pozdě, na druhou stranu jsme to měli konzultovat s kdekým. To by to tu nebylo ani v březnu, kdy už doufám omikron skončí.
Děkuji za slovo. Asi si nikdo z nás moc nedokáže představit, že když bude deset dní ředitelského volna, je to čtrnáct dní, a ty děti prakticky mohou být bezprizorní. To je návrh doprovodného usnesení.
Není zde potřeba dávat závěrečná slova, v tom případě končím druhé čtení tohoto návrhu. Takže se táži, zda je možné pokračovat třetím čtením bez přestávky. V tom případě budeme pokračovat rovnou třetím čtením. Nikoho nevidím. Není tomu tak. Návrh na zamítnutí nepadl, v tom případě poprosím zpravodajku, poslankyni Renátu Zajíčkovou, aby nás seznámila s procedurou hlasování. Počet se ustálil, návrh usnesení jsem přečetl. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh usnesení, tak jak jsem ho přečetl? A nyní požádám paní zpravodajku, aby přečetla návrh doprovodného usnesení, a já o něm dám potom hlasovat. Prosím, máte slovo.
Doprovodné usnesení k tomuto návrhu zní: "Poslanecká sněmovna žádá Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem školství v souvislosti s přijetím tohoto zákona o mimořádném ředitelském volnu řešit navýšení hranice z 10 let na 13 let v rámci nároku na krizové ošetřovné pro rodiče a další, a to na určité období, jako tomu bylo v minulosti."
Všichni víme, o čem hlasujeme. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh doprovodného usnesení? Kdo je proti tomuto návrhu? Eviduji žádost o přihlášení pana předsedy Radima Fialu.
Děkujeme vám, páni ředitelé a paní ředitelky, za to, co pro tuto zemi děláte.
Děkuji za slovo.
Vyhlašuji přestávku v délce trvání deseti minut. Nejprve ho musíme zařadit na program. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento bod jsme zařadili do této schůze. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro pevné zařazení tohoto bodu? Tento bod jsme pevně zařadili na čtvrtek na 11. hodinu. Otevírám rozpravu a táži se, zda se někdo hlásí? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh byl schválen. Předložený návrh uvede ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. Prosím, pane ministře.
Návrh reaguje na aktuální situaci. V této souvislosti považujeme za potřebné umožnit ředitelkám a ředitelům škol tyto obtíže operativně řešit. Jsme přesvědčeni, že právě vedoucí pracovník školy dokáže nejlépe vyhodnotit situaci a zvolit vhodný postup, zároveň je schopen reagovat dostatečně pružně a rychle. Návrh zároveň vychází z přesvědčení o nezbytnosti zachovat přístup ke vzdělávání a zabránit plošnému uzavírání škol. Domnívám se, že právě lokální opatření v gesci ředitelů škol jsou jednou z vhodných cest, jak tohoto cíle dosahovat. Předkládaným návrhem má tedy ředitelka či ředitel školy získat pravomoc, aby vyhlásil mimořádné vzdělávání distančním způsobem, případně i mimořádné ředitelské volno, a to až v celkové délce deset dnů. Ředitel školy může oba tyto instituty vhodně kombinovat. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, jsem přesvědčen, že si stejně jako já uvědomujete velmi naléhavou potřebu řešit tíživou situaci našich škol a perspektivně zachování vzdělávacího procesu jako celku. Věřím proto ve vaši podporu předloženému návrhu.
Já vám děkuji, pane ministře.
Dobrý den, dobré odpoledne všem, dobré odpoledne všem pánům ministrům a paním ministryním, dobré odpoledne vám, poslankyním a poslancům. Protože jsem byla zmocněna, činím tak a chci vás tedy s tím průběhem seznámit.
Vážené kolegyně a kolegové, je 18 hodin, přestávka uplynula a my se dostáváme k pevně zařazeným bodům, a sice k bodu číslo 60 a 61, čili k volebním bodům. Všechny ostatní poslance a poslankyně poprosím, aby se utišili a pokud možno věnovali pozornost panu předsedovi. Pane předsedo, ještě vydržte chvilinku, než se kolegové utiší. Vážené kolegyně, kolegové, je šest hodin, musíme pokračovat v dalších bodech. Prosím vás, abyste se pokud možno v tichosti usadili a pan předseda volební komise nás mohl provést změnou ve složení orgánů Poslanecké sněmovny.
Je to, jak bylo uvedeno, změna v orgánech Poslanecké sněmovny. Lhůta na volební komisi byla vyhlášena do 11. ledna do 12 hodin. Nyní, pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu, a pak, pokud nebude jiný návrh, abychom jedním hlasováním potvrdili rezignace a druhým hlasováním nominace.
Děkuji pěkně za vaše úvodní slovo. Já se zeptám, jestli není žádný protest na základě toho, že bychom hlasovali jedním usnesením o rezignacích? Eviduji přání o odhlášení, tak vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se svými identifikačními kartami znovu přihlásili. Jenom zopakuji, že v prvním hlasování budeme hlasovat o rezignacích, a to en bloc. Čili dovolím si zahájit hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Zdržel se? A nyní tedy můžeme přistoupit k hlasování o nových nominacích do jednotlivých výborů, tak jak je máte k dispozici jako součást sněmovního tisku. Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. V hlasování číslo 69 bylo přihlášeno 160 poslanců, pro bylo 159, proti nikdo, zdržel se jeden. Čili jsme zvolili nové členy jednotlivých výborů, kterým samozřejmě gratuluji. Končím projednávání bodu číslo 60 a přistupujeme k bodu číslo 61, což je Opětovně prosím pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby se ujal slova a provedl nás volbou.
Tak zde stručně povím, že se jedná už o třetí volbu, teď půjdeme do jejího prvního kola, takže za námi jsou dvě neúspěšné dvoukolové volby. Ty návrhy jsou dva - Karel Havlíček za hnutí ANO a Tomio Okamura za SPD. Tato volba probíhá v souladu s jednacím řádem a s volebním řádem Poslanecké sněmovny, to znamená tajným způsobem. Není možný jiný způsob volby, a o způsobu volby se tudíž ani nehlasuje. Nyní, pane předsedající, prosím o otevření rozpravy a po rozpravě pak o stanovení času a přerušení bodu k provedení tajné volby.
Uvedu pro zajímavost několik čísel. V důsledku výuky na dálku budou z většiny odborných škol, a jak jsem tady mluvil, i z těch vysokých, v budoucích letech vycházet absolventi s nedostatkem praxe.
V tuto chvíli tady mám do obecné rozpravy přihlášenou paní poslankyni Evu Fialovou, poprosím ji, aby přišla k řečnickému pultu. Paní poslankyně, máte slovo. Také děkuji.
Děkuji za slovo. Pojďme ale po bodech. Jaký je současný stav? Podle zákona 257, o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, mají orgány ochrany veřejného zdraví při epidemii...
Děkuji mnohokrát a omlouvám se vám, pane předsedo.
Děkuji aspoň panu ministrovi školství, že tady sedí, aby si to vyslechl, protože je evidentní, že nikoho dalšího z jeho vlády školský zákon nezajímá. Jaký je současný stav? V méně závažných situacích nebo v případě, že provoz školy není možný z důvodu personálního nedostatku pedagogů díky jejich karanténě, provede místně příslušná krajská hygienická stanice individuální posouzení a doporučí po dohodě s ředitelem školy případný jiný režim uzavření školy nebo školského zařízení. Platí tedy, že i orgány ochrany veřejného zdraví počítají s tím, že v některých případech bude při řešení důsledku epidemie přistupováno k využívání nástrojů podle školských předpisů. Orgány ochrany veřejného zdraví uplatňují své pravomoci primárně z hledisek zdravotních.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, všichni vnímáme, že situace ve školách je dramatická, a tento navrhovaný institut mimořádného ředitelského volna může být velmi účinným a pružným nástrojem v rukou ředitele školy. Nicméně není to tak úplně jednoznačné. Možnost případného ošetřovného je neuspokojuje, neboť rodiče potřebují hlavně chodit do práce a nebýt stále s dětmi doma. Nabízené doučování ve školách také příliš mnoho neřeší, protože právě ty nejpotřebnější děti se ho neúčastní. Ředitelé si jistě zaslouží více pravomocí ohledně řízení školy a toto je jedno z nich. Ale jak už tady zmínila paní zpravodajka, toto jsme si vyjasnili dnes na školském výboru s panem náměstkem Plagou a byl to víceméně záměr, protože jiná procenta mohou být kritická u velkých škol a jiná u menších škol. Takže doufejme, že jej skutečně použije až ve chvíli krajní nouze, a to z výše uvedených důvodů. Nicméně jsem chtěla, aby zde toto zaznělo.
Další řádně přihlášený je pan poslanec Ivo Vondrák.
Fakt to tak bylo.
Faktickou poznámku má přihlášenou pan poslanec David Kasal. V případě, že chcete dál diskutovat přes faktické poznámky, musíte se řádně přihlásit.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl bych obrátit trošku jinou pozornost. Ti lidé se nahrnou - a už se nahrnují občas - do ordinací praktických lékařů a chtějí různé omluvenky a různé další věci. Takže mě by zajímalo, jaká návaznost tam další je, když bude vyhlášené ředitelské volno, tak jak to bude s těmi lidmi? To je první věc.
Pan ministr se hlásí s přednostním právem. Reakce pana poslance Davida Kasala faktickou poznámkou.
Tak si to musíte nastavit a musíte to jasně říct, jak to je.
Pan ministr. Prosím. Nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Ivo Vondrák a připraví se pan poslanec Karel Rais.
Úmyslně to říkám, protože si myslím, že je to řešení, které není systémové. Pokud se snažíme o to, aby náš právní systém, aby naše legislativa byla jednoduší, tak jsme tímto moc tomu nepomohli. Ale vraťme se k tomuto zákonu, který prošel konsenzuálně. Z 22 přítomných 22 bylo pro tento návrh zákona, což považuji za konstruktivní přístup ze všech stran členů tohoto školského výboru. Nicméně, a to tam také zaznělo, má to své nedostatky. V podstatě tímto zákonem řešíme problém, který se dlouhodobě táhne, a to je komunikace krajských hygienických stanic s našimi školami, to znamená konkrétně s řediteli.
Tak to se v současné době už evidentně děje. Toto ustanovení tedy řeší situaci žáků a studentů dotčených příslušnými protiepidemickými opatřeními a zachování jejich práva na vzdělání, byť modifikovaně. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající skutečnostem. Už ze školského zákona má ředitel školy pravomoc ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše pět volných dnů ve školním roce. Je to řešení okamžité. Jelikož však mají podle školského zákona pouze pět dní, nevytváří to dostatečný prostor pro řešení výskytů nákazy a omezení z toho plynoucích. To je právě to, proč tady dneska sedíme, aby z pěti dnů bylo deset dnů, aby tam bylo o deset dnů víc, abychom tu flexibilitu a ten prostor ředitelům škol zvýšili. Výše popsané právní nástroje však bohužel ještě pořád nedostatečně reagují na situace, kdy izolace, karanténa či nemoc zasáhne primárně pedagogické pracovníky školy a tím znemožní či zásadním způsobem omezí možnost ředitele školy zajistit poskytování vzdělávání podle školského zákona. Současná právní úprava neobsahuje možnosti řešení tak vysoké absence pedagogů, jak se tomu stává právě na školách v současné době, kdy ředitel školy tedy nemůže vlivem objektivních okolností zajistit výuku podle pravidel školského zákona. To je potřeba si uvědomit. Není cílem, aby děti přestaly chodit do školy, aby se přestaly učit. Pojďme si ještě říct o některých nezbytnostech právě toho, co tady dnes projednáváme. A proto tady dnes sedíme, abychom jim dali daleko větší prostor, který jim umožní flexibilně, ale především rychle reagovat na situaci, aniž by museli žádat Ministerstvo školství, aniž by museli žádat kohokoli jiného, ale sami mohli rozhodnout na základě epidemické situace právě u nich v kraji nebo u nich ve městě, u nich ve škole, jak se zachovají, tak aby zajistili co největší penzum výuky. Posouzení a vyřízení žádosti ministerstvem však nemůže být z povahy věci nikdy tak flexibilní jako přímé rozhodnutí ředitele školy na základě vyhodnocení konkrétní situace. Tam jsou lhůty ze zákona a je jasné, že ministerstvo nemůže reagovat tak rychle, to prostě nejde. Návrh zákona tedy přenáší odpovídající pravomoc a zároveň odpovědnost na článek školské soustavy, který umí operativně reagovat na případnou nepříznivou situaci.
U řečnického pultíku vítám předsedu volební komise Martina Kolovratníka. Dávám mu slovo a poprosím ho, aby nás seznámil s výsledky hlasování. Ano, děkuji pěkně za vstřícnost.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 6. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Dále sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: paní Markéta Pekarová Adamová ze zdravotních důvodů, Ivan Adamec z pracovních důvodů... Dále z členů vlády se omlouvají: pan ministr Mikuláš Bek z důvodu zahraniční cesty, Jan Lipavský z pracovních důvodů, Zdeněk Nekula z pracovních důvodů, Vít Rakušan z důvodu zahraniční cesty a pan ministr Jozef Síkela z důvodu zahraniční cesty. Poslanecká sněmovna bude jednat úterý až pátek s tím, že ve středu 26. ledna bude přerušeno jednání ve 14 hodin, a to do čtvrtka 27. ledna do 9 hodin ráno.